Připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
Naposledy dnes. A vy nemůžete zaručit to, že v zahraničí nebudou nakupovány hlasy, nemůžete to nikdy vyloučit.
Prosím, máte slovo.
Já bych se také do té debaty zapojil. My samozřejmě korespondenční volbu nepodpoříme. Ty volby byly zrušeny, pak se opakovaly.
Bylo to hnutí ANO, byla to ČSSD, je to KSČM a jsou to Piráti a samozřejmě SPD. Tuším, že jsme už jednou z posledních dvou zemí v Evropě, která nemá nějaký zákon o referendu, ať jsou ty parametry takové nebo makové. Tak jsem vás o to chtěl požádat.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Je škoda, že neproběhlo grémium. My máme ten tisk 1242 jako první bod odpoledne, nicméně dát to za něj - i kdyby nezůstal prvním bodem odpoledne, tak aby to šlo společně. Předpokládám, pane předsedo, že tento můj návrh je srozumitelný.
Ano, hlasovatelný.
Takže tolik prosím mé návrhy, které v sobě částečně obsahují i to, co už tady zaznělo. Pokud se týká návrhu Tomia Okamury, třetí čtení tisku 652, tak máme dneska do jedné hodiny a v pátek do dvou prostor a já věřím tomu, že i tento tisk bude projednán.
Nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka, připraví se pan předseda Kováčik. Tak prosím.
Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Je škoda, že neproběhlo, ale nějak si s tím poradíme během hlasování. Ale já bych tady chtěl navrhnout nový bod programu jednání Sněmovny a hned ho i zařadit pevně jako první bod dnešního jednání, a tím bodem je Informace vlády České republiky o poskytnuté pomoci zasaženým subjektům tornádem, domácnostem, obcím a firmám v regionu jižní Moravy.
Pane poslanče, ale v sále je naprostý klid.
Řešíte problém, který vznikl někdy před třemi nebo čtyřmi měsíci v době, kdy pan předseda vlády přivezl nějaké vakcíny z Izraele. To Ministerstvo zdravotnictví naprosto ignoruje, zvyklo si, že může všechno vydávat mimořádnými předpisy. Pokládáme to za rozumné tímhle způsobem tlačit zákony? A další otázky. Mně to připadá prostě strašidelně nešťastný způsob projednávání sněmovních tisků této důležitosti, zneužívání stavu legislativní nouze, jinak to nazvat neumím. Všichni víme, že to nijak dramaticky nespěchá, dokonce vůbec nevíme, na co to bude potřeba.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Čas, který mi je vymezen, jenom potvrzuje to, co říkal kolega Benda, že tímto způsobem se nemají takovéto věci projednávat. To prostě je té věci nedůstojné, a hlavně to naše rozhodnutí nemusí být správné, protože bude uspěchané. Zákon, který nám je dneska předkládán, je zákon, který dle našeho názoru je vlastně zbytečný, protože řeší všechno, co už je vyřešeno, a kromě toho otevírá jednu kapitolu, se kterou naprosto zásadně nesouhlasíme. V tomto případě půjde využít zákonem o léčivech předpokládaný proces, na jehož základě může dojít k povolení distribuovat a používat přípravek, který není registrovaný Evropskou agenturou, ale obsahuje shodnou očkovací látku. Kdo řekne, že se to smí očkovat? Kdo bude garantovat to, že ta očkovací látka má kvalitu, jakou má mít? My samozřejmě víme, že časem vždycky vznikají licenční preparáty na preparáty originální. Licenční preparáty mají jednu vadu. Ve většině případů jsou stejně účinné, ale mají jiné vedlejší účinky. Je to věc, která je zcela v rozporu s tím, že potřebujeme dosáhnout toho, abychom naočkovali co největší možný počet lidí. Dáváme do prostoru věc, která zpochybňuje to, že to očkování bude kvalitní, že bude něčemu odpovídat. A vůbec to nemá nic společného s tím, že jsme dostali nějaké dary, které představují lék vyráběný Pfizerem, a je úplně jedno, jestli ho vyrábí pro Izrael, nebo pro Evropu, vyrábí ho ve stejné továrně, stejnou technologií, stejným principem a ze stejných substancí. Ten zákon má jedinou věc, která tam je nová, že můžeme přijmout k očkování jakoukoliv látku, která nemusí mít registraci Evropskou lékovou agenturou a obsahuje shodnou očkovací látku. Kdo udělá to rozhodnutí na Ministerstvu zdravotnictví? Jakou technologií?
Paní ministryně chce vystoupit v úvodu, takže prosím.
Myslím si, že v tuto chvíli máme dohodu na kompromisním komplexním pozměňovacím návrhu a řeknu velmi stručně, co jsou jeho hlavní body. Zároveň zavádíme povinnost užívat v názvu ten název, a to z toho důvodu, aby se začala etablovat značka dětská skupina. Víte, že dneska se ta zařízení jmenují různě - škola, školička, klubík a já nevím co všechno, jesle. Takže měníme v tom kompromisním pozměňovacím návrhu, který podle mých informací má podporu napříč politickým spektrem, zpět na název dětská skupina. Dává to smysl. Věk dětí, o které bude pečováno v dětských skupinách, dáváme od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. Odborná způsobilost. A pokud budou v dětské skupině děti starší tří let, tak zde chceme přítomnost pedagoga minimálně 20 hodin týdně. S účinností počítáme od 1. října tohoto roku, protože víte, že od 1. ledna má naběhnout evropské financování, a posouváme tím právě podávání žádostí o financování na leden daného roku. Pevně doufám, že se nám podaří zákon schválit i ve třetím čtení a vyslat do Senátu tak, aby dětské skupiny měly konečně jasno.
V posledním týdnu jsem ty dětské skupiny navštívila, komplexní pozměňovací návrh jsem jim představila a byli za to rádi.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Výsledek, komplexní pozměňovací návrh mám tu čest tedy nyní za skupinu předkladatelů představit. Po dohodě napříč politickými kluby také upravuje financování a uchovávání údajů o financování a možnosti využívat finančních prostředků ze státního rozpočtu tak, aby byly využity co nejefektivněji ku prospěchu činnosti poskytování služby péče o dítě.
Osobně, a myslím si, že i většina klubů, podpořím senátní verzi, která sem k nám přišla, protože v mnoha věcech vylepšuje tu verzi sněmovní. To si myslím, že je poznámka číslo jedna. Poznámka číslo dvě. O největší změny za posledních 20 let! To v žádném případě pravda není. A když se podíváte do toho obsahu, a já to tady nechci natahovat, mohli bychom tady o tom vést dvouhodinovou debatu, tak zjistíte, že skutečně jsou tam největší změny, které jsme tady kdy v oblasti exekucí přijali, mezi jinými tedy zastavování marných exekucí, to se bavíme o statisících případů. Je to například institut chráněného účtu, který jsme schválili, je to například zrušení dětských exekucí. Prostě kdo má v principu více než pět exekucí, tak je zralý na oddlužení.
Prosím, pane poslanče.
Co stálo při základu novely občanského soudního řádu? Dneska tu slyším, že senátoři byli přesvědčeni, že to neudělají, protože by se to vrátilo do Sněmovny a tady by to náhodou neprošlo. Řekněme si to, které politické strany chtějí jít na ruku exekutorské mafii!
Ale tady je to naprosto jasně napsáno, používat léčivý přípravek, který není registrovaný Evropskou lékovou agenturou. A Pfizer není registrován Evropskou lékovou agenturou? Tak jak ho můžeme dávat? Jak ho můžeme aplikovat, když není registrován?
Děkuji navrhovateli a zpravodaji. Nicméně nyní máme napevno na 18 hodin zařazený blok voleb, který tímto začneme, a to bodem 389, což je Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo. Tady, pane předsedající, konstatuji, že volební komise neobdržela žádné návrhy, takže není co projednávat, prosím o ukončení tohoto bodu.
Ano, děkuji. Další je bod 390, což je
Jedná se o volbu tajnou v souladu s jednacím řádem Sněmovny, to znamená o návrhu na provedení volby se nehlasuje. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu, a poté se můžeme přesunout k dalšímu bodu.
Děkuji, já tedy otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, ani z kandidátů nikoho nevidím, což mě možná trošku mrzí, ale je to tak. Zeptám se vás, jestli máte zájem o závěrečné slovo.
Nemám a prosím o přerušení tohoto bodu k provedení dalšího.
Takže já nyní otevřu bod 391, což je Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky První kolo proběhlo dne 16. června, výsledky byly vyhlášeny dne 17. června na 104. schůzi Poslanecké sněmovny.
U Grantové agentury byla neobsazena tři místa. Postupujícími jsou s 65 hlasy Pavel Boštík, s 68 Robert Čep, s 25 Luboš Náhlík a s 22 hlasy Omar Šerý. Takže budete vybírat jedno místo a budete vybírat ze dvou kandidátů. Navrženi jsou pan Leoš Horníček, nominován Akademií věd, a pan Libor Kraus, nominován Svazem průmyslu a dopravy.
Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se do rozpravy k tomuto bodu někdo hlásí? Nikoho nevidím, přestože v sále je pořád velký hluk, takže rozpravu končím. Není tomu tak. Svolám kolegy do sálu, protože musíme hlasovat o způsobu volby. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
Takže v tuto chvíli je jedno místo uvolněné a druhé místo bude uvolněné od 12. července, proto ta další kola volby komise navrhuje jako novou volbu na dvě neobsazená místa v dozorčí radě. Vyhlásili jsme lhůtu do 24. června, v té lhůtě jsme na dvě neobsazená místa obdrželi tři nominace: Miloslav Janulík za hnutí ANO, Jindřich Kabrnka za TOP 09 a pan Jaroslav Lempera za sociální demokracii. Je to usnesení 198 volební komise ze dne 24. června. I v tomto případě v souladu se svým usnesením 198 volební komise navrhuje volbu tajnou.
Pokyn ministryně zněl: podporu dostanou jen ti, kteří neměli pojistky nebo jim nepokryje škody, a také ti, kteří nevyužili peněz z darů," řekl serveru atd. Já si rozhodně nemyslím, že je tady možné svalovat nějakou vinu na úředníky. Protože když s těmi lidmi mluvíte a znáte ty příběhy, tak ne pro každého člověka vyššího věku je řešitelná jeho situace, kdy přišel o střechu nad hlavou, tím, že dostane 2 miliony korun a bude si brát nějakou půjčku nízkoúročenou na 30 let, když ten člověk má vyšší věk, a šance, že bude schopen takovouto půjčku splácet, není úplně reálná.
Kolegyně Krutáková, klobouk dolů před ní, s jakým nasazením zdolávala spolu se svými spoluobčany ono neštěstí. Není jediná, jsou to stovky a tisíce lidí, kteří potřebovali nutně okamžitou pomoc, a té okamžité pomoci se jim od spoluobčanů, obcí a firem z celé republiky dostalo.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. První se mi vzhledem k těm návrhům, které tady již padly od kolegy Faltýnka, možná bude jevit jako zbytečný, nicméně... Druhým návrhem chci částečně zareagovat na to, co tady padlo, protože my Piráti máme otázku přímé demokracie včetně referenda ve svém programu od svého založení v roce 2009 a je zde připraven návrh zákona, který by mohl být projednán. Je to připravené, je to druhé čtení, věřím, že to může být velice rychlé.
Je to poněkud netypické, protože jsme neměli jednací úterý.
Já bych chtěl poprosit jménem svým, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL i koalice SPOLU o podporu této senátní verze. Bude tam povinná platba exekutorovi za 750 korun na zastavení té exekuce, jejího ukončení. To si myslím, že je vstřícný krok také k tomu, abychom řešili onu minulost. Ale považuji ho stále za nástroj důležitý a pravděpodobně se k tomu jednou naši nástupci vrátí. Nicméně to, že se nepodařilo schválit místní příslušnost exekutorů, neznamená, že bychom skončili u kosmetických změn, o tom jsem bytostně přesvědčen. Chtěl bych na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto zákona. Mohl bych pokračovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl říct, že hnutí SPD dlouhodobě pomáhá lidem v dluhových pastech. To znamená: my jako klub SPD senátní verzi podpoříme.
Na tom jsme předběžně dohodnuti, tak prosím o podporu pozměňovacího návrhu i zkrácení lhůty.
Děkuji. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Valachová.
Co se týče tohoto návrhu, tak jsme ho projednávali mnohokrát. Načtu to potom v podrobné rozpravě. Byla tady k tomu už debata, myslím, že před rokem a půl, a na ni tímto stručným pozměňovákem pouze navazujeme. V minulosti už k tomu byla, pokud vím, kladná stanoviska.
Připomenu, že všechny pozměňovací návrhy je třeba odůvodnit a že návrhy, které nezazní v této podrobné rozpravě, poté nelze uplatnit ve třetím čtení.
Děkuji za slovo, jenom velice rychle. Zdůvodněno je písemně a provedla jsem v obecné rozpravě.
Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Richterovou. To je vše, co tedy muselo zaznít v podrobné rozpravě. Nyní je možnost pro případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem, prosím.
Já vám děkuji.
Ještě svolám kolegy do sálu, protože nyní budeme muset hlasovat o zkrácení lhůt pro třetí čtení. Prosím, abyste se přihlásili znovu svými kartami. Kdo je proti zkrácení lhůty? Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat. Než jsme zahájili tento pevně zařazený bod, bylo přerušeno projednávání bodu číslo Pan ministr je přítomen, zpravodajem je pan poslanec Petr Třešňák, takže toho také poprosím, aby se případně dostavil a mohl sledovat rozpravu. Pane poslanče Bendo, já vám dám slovo k nějakému procedurálnímu návrhu.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, moji kolegové nepochybně řeknou ty věcné výhrady. To prostě už není normální. Výsledky jsou pak takové, že polovina opatření, která Ministerstvo zdravotnictví vydává přesně tímto způsobem a přesně s touto legislativou, je rušena Nejvyšším správním soudem jako naprosto nezákonná. Já se obávám, že tenhle zákon má přesně stejnou charakteristiku. To přece takhle se nedá jednat!
Jedná se o nekonfliktní tisky, proto je zařazuji hned na začátek, abychom je projednali, a chtěl bych vás tímto požádat o jejich podporu.
S přednostním právem se přihlásila paní ministryně Dostálová.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si vážím toho, že bylo řečeno, že není potřeba zařazovat mimořádný bod, že se předpokládá, že samozřejmě člen vlády tady vystoupí k pomoci na Moravě. Forma podpory je tedy jednorázová dotace dle výše skutečné škody až 2 miliony korun, potom zvýhodněný úvěr až 3 miliony korun do výše celkových nákladů nepokrytých pojištěním. Lze tedy získat až 5 milionů korun. Žádat může vlastník nebo spoluvlastník obydlí a tak dále. Samozřejmě jde o účelovou dotaci, to znamená dotace nebo úvěr se využije na obnovu obydlí, to jest na rekonstrukci, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti. Kdo mohl v Ústeckém kraji čekat downburst? To jsou jevy, které se tady objevily poprvé v životě. Já jsem dokonce, tady mám i mail od své šéfky legislativy, která říká, že skutečně to bylo bráno tak, aby ti lidé věděli, že jednu fakturu nemůžou hradit dvakrát. Ono totiž je jasné, že ta škoda není jenom na nemovitostech, ale i na zahradách, na různých kůlnách, altánech a tak dále, na vybavení domácnosti - to znamená, aby skutečně i ti pojištění měli takovýto bonus. Věřím tomu, že skutečně je potřeba reagovat na problémy, které jsou vyvolány v terénu.
Teď je přítomna, tak jenom pro upřesnění. Mám tu další tři přihlášky s přednostním právem. Každý něčeho předseda, pan Michálek, pan Jurečka, pan Filip. Takže nejprve pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo.
A nezlobte se na mě, paní ministryně, vy jste tady řekla několikrát, jak jste 12 dnů tento návrh diskutovala se zástupci Asociace pojišťoven. Zeptám se, kolikrát v těch 12 dnech ten návrh vy nebo vaši kolegové diskutovali se zástupci postižených obcí nebo s institucemi, které zastupují obce? Kolikrát ten návrh byl diskutován s vedením Jihomoravského kraje? Tam bych čekal, že se půjdete hlavně ptát, jak mají být nastavena pravidla podpory. Za lidmi, kterých se to týká, za lidmi, kteří znají velmi zblízka problémy těch lidí, domácností.
Pojďte tady postupně jednotlivá zástupci politických stran a řekněte - ne, my nechceme teritorialitu, my chceme zachování stávajícího stavu.
Já mu přepošlu ty maily a stížnosti na ty exekutory, na některé z nich je i trestní oznámení, a to jsou třeba právě ti menší exekutoři. To znamená, není přímá úměra velký exekutor - mafián, malý - poctivý. Stejně tak jako kolik dlužníků... Zjišťoval jste si, pane kolego, kolik dlužníků opravdu reálně chodí k těm exekutorům? Ale to, co se tady navrhovalo, to, co vy podporujete, funguje jenom na Slovensku a v Maďarsku.
Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Budu reagovat na kolegu předřečníka. Prostě je to tak. A co se týče toho, jsem rád, že našel odvahu zastánce a prosaditel řešení exekucí a přiznal, že hnutí ANO 2011 nechce teritorialitu, a jako největší klub tady mohl opravdu zablokovat to, kdyby Senát tam tu teritorialitu dal - tak by to neprošlo. To je důvod, milí občané, proč nemáme v tomto zákoně teritorialitu, že si vymysleli obezličku, tři návrhy, a rozložily se ty hlasy, aby ani jeden neprošel. To je klasický politický trik, který se tady občas hraje, to nevyčítám. Děkuji za to, to jsem po vás chtěl, protože to, co se tady rozehrávalo, házení viny na senátory, že vlastně oni by - a kvůli dohodám a tak dále. Ne, je to prostě o tom, že nejsilnější politický klub v této Sněmovně teritorialitu zavést nechtěl.
Pane poslanče, prosím, máte dvě minuty. Takže poslanec Patrik Nacher, dále se připraví pan poslanec Jan Čižinský a dále se připraví pan poslanec Leo Luzar. Takže Patrik Nacher, prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Když se podíváte na stenozáznam, tak já to říkám konzistentně od začátku, ten názor je neměnný, je stejný. A jak říkám, zavedení teritoriality není vyřešení minulosti, nepovede k tomu. Nepovede k tomu a jak říkám, funguje to jenom ve dvou zemích na světě. Já jsem jí to slíbil, tudíž to takhle tady čtu.